To usnesení mělo původně čtyři body, my jsme po dohodě s panem předsedou klubu KDU-ČSL Bartoškem doplnili po dohodě... A ten návrh zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do 20. dubna 2020 seznámila veřejnost s konkrétním plánem vlády pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejích důsledků v České republice, který zohlední různé scénáře, bude obsahovat alespoň následující srozumitelné informace, podle kterých se občané, firmy a organizace můžou zachovat: b) vývoj počtu nakažených a další určující kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování omezujících epidemiologických opatření; c) jasná a předvídatelná celková opatření, kterými chce vláda zmírnit ekonomické dopady této krize, včetně plánovaných kompenzačních mechanismů; a nově tedy rozšířeno o e) představení aktualizovaného plánu legislativních změn v tomto období; Toto je celé usnesení.
Ano, děkuji, mám zaznamenáno. Už je to návrh jednoho doprovodného usnesení, toto je druhé. A teď má slovo pan předseda Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tedy čeho se ten nouzový stav týká, na co ten nouzový stav konkrétně pro tuto situaci vláda potřebuje. Prostě nic vám do toho není, neptejte se, my už to nějak rozhodneme. Nemůžeme podpořit ani jeden ze tří návrhů, které leží na stole.
Děkuji a s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka.
Dobré odpoledne, milé kolegyně, kolegové. Já budu opravdu velmi stručný, to hlavní za nás řekl kolega Vítek Kaňkovský. Já dostávám spoustu otázek od podnikatelů, ale i od občanů na jednu důležitou věc.
Děkuji. Pan předseda Jakub Michálek další v rozpravě. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil připomenout to, čím začal předseda vlády ve svém projevu, a to že žádná vláda na světě nebyla schopna zabezpečit roušky. Já nechci, aby to vyznělo nějak kriticky, já myslím, že jsme udělali spoustu dobrých kroků v rámci těch posledních dnů, trošku jsme zanedbali prevenci, možná trošku hodně, když se podívám na pana ministra zdravotnictví, ale pojďme se podívat na ty, kteří to opravdu dělají dobře. Já si myslím, že to je příklad, který je nosný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Co jsou ty hlavní dobré změny? To znamená, stačí, aby vám například poklesl obrat v březnu anebo v dubnu oproti minulosti nebo oproti minulému měsíci, prostě abyste mohli čestně doložit, že skutečně jste zasaženi tou krizí. Jde o lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Takže to je náš pozměňovací návrh. My ho předkládáme ve dvou verzích. Takže nyní podle mě nic nebrání tomu, aby sociální demokracie tento návrh podpořila. Máme za to, že to je potřeba řešit mimořádnou okamžitou pomocí. Ministerstvo práce a sociálních věcí už avizovalo výrazné změny v této agendě. Typicky se jedná o pošťáky, kteří současně na IČO pracují jako doručovatelé. Tak bych se chtěl zeptat pana Onderky, jestli toto může odůvodnit.
Prosím, máte slovo.
Ke kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího.
Já bych chtěl jenom upozornit, že nemáme schválených pět minut limitu na vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám krátce představila za SPD pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Jsme rádi, že si vláda tyto naše podněty uvědomila a zapracovala je. Celkem se tedy jedná o 40 tisíc korun za 50 dní oproti vládou navrhovaným 25 tisícům.
Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kubíček.
To je věc, kterou můžeme nařídit právě v rámci nouzového stavu. A to nemůžeme udělat v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. To je možné udělat pouze podle krizového zákona, kdy nařídíme jasně konkrétním subjektům přednostní zásobování zdravotnictví. A to si myslím, že je a bude teď v následujících týdnech důležité, abychom zachovali.
Nyní s přednostním právem paní ministryně financí Alena Schillerová.
Povinnost státu k náhradě škody způsobené při veřejnoprávní činnosti tedy nespadá do působnosti soukromoprávního kodexu, neboť ke škodě nedošlo při soukromoprávním styku. Podle krizového zákona tedy stát je povinen - a my jsme nikdy neřekli, že to neuděláme - nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v přímé souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto krizového zákona. A s ohledem na již zmíněný veřejnoprávní charakter odpovědnostního vztahu podle krizového zákona se v případě žádosti o náhradu škody hradí skutečná škoda vzniklá v důsledku konkrétního zásahu.
Tak, paní poslankyně, máte pět minut. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem si ještě ověřovala poslední informace s panem primátorem. Oni opravdu veškeré kroky, které jsou zveřejňovány, které nikomu nebrání, veřejnosti, aby si je přečetl, dočetl se informace, jsou jak na stránkách Unipetrolu, tak jsou na stránkách příslušných měst a obcí.

Telefonní kontakt na pana předsedu Fialu jsem předávala já.
Nyní má slovo poslanec KSČM Leo Luzar.
Jednotliví zadavatelé tak nemusí během trvání nouzového stavu zadávat související urgentní veřejné zakázky v zadávacím řízení, neboť bezpečnostní zájem státu na ochraně životů je upřednostněn před principy zadávání veřejných zakázek. A tímto způsobem je možné pokračovat v zásadě dále. Zákaz vstupu pro všechny cizince z rizikových oblastí - lze postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Totéž u zákazu hromadných akcí nad 30 osob, případně osobní přítomnosti žáků a studentů na školách. Takže tímto způsobem jsem prošel všechna ta opatření a drtivá část z nich není vázána na nouzový stav. Pokud bude mít někdo zájem o přesnější informace, rád se k tomu vrátím. Takže já jsem se chtěl zeptat, jestli to tedy chápu správně, nebo jestli vláda tam má nějaké další zásadní opatření, kvůli kterému požadujete ten nouzový stav. Já jsem upozornil svou interpelací na pět takových vad a chtěl jsem poděkovat za to, že vláda zjednala ve dvou případech nápravu, a to, že předložila návrh na odklad voleb na Teplicku a také že nám předkládá materiály do Poslanecké sněmovny tak, abychom měli aspoň 24 hodin na seznámení se s nimi. Za druhé, jestli dostane pan poslanec Petr Třešňák odpověď na tři týdny starý dotaz a jestli já dostanu odpověď na ty své další dva dotazy položené v této rozpravě. Za třetí, jestli budou transparentně zveřejněny informace o nákupech, které vláda dělá napříč resorty v rámci nouzového stavu. Za čtvrté, aby byly vyjasněny ty podmínky, za kterých vláda ukončí opatření, a jestli je to opravdu vázáno na exponenciální růst, který teď nepozorujeme. To je na pana Ministra Hamáčka.
Děkuji a pokračujeme v rozpravě. Mám zde tři přihlášené řečníky.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 83 poslanců, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 43. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Konstatuji dále, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu pořadu 43. schůze, tak jak je uveden na pozvánce.
Dámy a pánové, já si dovolím navrhnout vyřadit z pořadu schůze bod 10 - novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Pane předsedo, ta schůze bude následovat po této schůzi bezprostředně.
Velmi se vám omlouvám.
Já bych chtěl jenom pana předsedajícího, pana předsedu, abych ho neuvedl v omyl, já jsem původně chtěl navrhovat ještě jeden bod na tuto schůzi. Nicméně bylo by to nestandardní. Vládní návrh by měl samozřejmě přednost této žádosti. Vážené vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, uběhlo pět týdnů, co nám Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím pana ministra Vojtěcha oznámilo toho prvního pacienta na území České republiky, který byl nakažen koronavirem. Po poněkud prvotních, řekněme, opatrných krocích vlády přišla série relativně razantních opatření s jasným cílem: nevydat se na cestu italského scénáře. Piráti se snažili být od začátku epidemie velmi kooperativní ve vztahu k jednotlivým krokům. A v druhé linii jsme šili, rozváželi roušky a pomáhali jiným způsobem. Vláda začala v tu chvíli deklarativně mluvit o tom, že je důležitá vzájemná spolupráce s opozicí. Ta ale ze strany vlády rozhodně nefunguje. Naše návrhy jsou odmítány nebo v upravené verzi píárově přebírány. My jsme byli jedni z prvních, kteří apelovali na vládu, aby zveřejnila jasný plán, který veřejnosti představí, a to včetně několika scénářů možného budoucího vývoje. Tedy scénářů, kdy se vysvětlí maloobchodním prodejcům, poskytovatelům služeb, firmám, osobám samostatně výdělečně činným, samoživitelkám, mnohým dalším, co lze očekávat, pokud se epidemie bude vyvíjet tím, anebo jiným směrem. Kdy budou moci počítat s tím, že otevřou obchod nebo svoji provozovnu.
Náklady tady nemá o nic nižší, naopak. Takže apeluji na to i z hlediska toho, že jsem poslankyně zvolená za Prahu, a z hlediska toho, že úplně jednoznačně nelze rozlišovat mezi podnikateli podle toho, odkud jsou. Mnohokrát už v posledních dnech zaznělo, že rychlost je klíčová, takže kdo rychle dává, dvakrát dává.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přihlášená je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
My tento návrh vnímáme jako důležitou pomoc pro naše živnostníky právě v době, kdy naše hospodářství je téměř umrtveno koronavirovou krizí. Tento návrh také vnímáme jako první pomoc na překlenutí nejhorších krizových týdnů pro živnostníky a zároveň ho vnímáme jako pomoc všem těm živnostníkům, kteří se ze dne na den ne vlastní vinou ocitli bez zákazníků, zakázek, a tedy i bez peněz. Co je důležité, a myslím, že to vnímá každý z nás, živnostníky potřebujeme. A potřebujeme je udržet mimo úřady práce a potřebujeme je udržet v době krize v takové kondici, aby byli ochotni a především schopni, až krize pomine, obnovit své podnikání. Proto vítáme návrh, který Ministerstvo financí předložilo, a také vítáme to, že byl předložen komplexní pozměňovací návrh, který rozšiřuje počet těch, kteří budou moci požádat o tento kompenzační bonus, o tuto podporu. V návrhu zákona se praví, že nárok na takovýto bonus v hodnotě 500 korun na den je možné nárokovat v období od 12. března do 30. dubna. My proto navrhujeme ale jinou variantu, a to z následujícího důvodu. Vláda říká: jsme si vědomi toho, že živnostníci mají velký problém, potřebujeme naše živnostníky a chceme živnostníkům pomoci. Ale v návrhu se říká, že jen do 30. dubna. A proto dejme živnostníkům signál, že je chceme udržet i po tomto datu, po datu 30. dubna. Dejme jim signál, že když vydrží, tak podpora bude následovat i v dalších týdnech po dobu trvání mimořádných opatření, tedy za každý další den po dobu trvání mimořádných opatření jim bude náležet 500 korun za den.
Další v pořadí je pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Roman Onderka.
Vážené dámy, vážení pánové, zaznělo tady mnoho slov. A já jsem si doposud myslel, že když tady diskutujeme, tak máme přečtený krizový zákon, máme přečtený zdravotní zákon, víme, do čeho jsme tuto republiku uvrhli. Ano, je to velice závažný stav, vyhlásit nouzový stav na celém území České republiky. A jsme si vědomi všech rizik a všech zodpovědností, které před tímto zákonodárným sborem stojí. Já jsem rád, že to tady zaznělo z úst ministrů, že hovořili, že na hodnocení bude času dost. A věřte mi, že bude velice, velice podrobné, protože všechny takovéto události živelního charakteru se ve všech odborných vědeckých vysokoškolských ústavech neustále probírají a dělají se analýzy, dělají se studie a připravuje se na příští okolnosti. Toto je všechno před námi. Ale vracím se k tomu, proč jsme tady. My máme vyslovit souhlas s prodloužením nouzového stavu. Schválili jsme ho pod dojmem nějakých informací, pod dojmem stavu, který je před námi, a schválili jsme ho jako řešení určité situace. Co se takového změnilo, že bychom neměli prodloužit nouzový stav? Je tu někdo přítomen, kdo by řekl "já si myslím, že ten koronavirus je na ústupu, zrušme nouzový stav"? Tak o čem se tady tak dlouho bavíme? A chápu, je zde asi televizní přenos, ale lidé čekají ten výsledek a hlavně ty následné zákony, které přijdou a které jim mají pomoci v této těžké situaci. A druhá věc, která tady zazněla a kvůli které hlavně vystupuji. Zaznělo tady, že díky předsedajícímu kolegovi Okamurovi, jeho prostřednictvím, do České republiky míří lék, lék na koronavirus. Chci tady všem říci - lék na koronavirus neexistuje! To, co se tady snaží různé farmaceutické firmy dávat, jsou pouze přípravky, které možná budou fungovat. Ty studie jsou obvykle opřeny o informace z Číny, která tyto věci testuje. Já si opravdu nepřeji, aby v této době byl český občan považován za pokusnou myšku, na které se budou zkoušet nevyzkoušené přípravky, jestli náhodou budou fungovat. Takže bych prosil všechny, aby nemátli české občany. Lék na tuto chorobu opravdu není a doufejme, že se ho podaří objevit.
Ani v minulosti, ani teď. Hlasovali jsme pouze o tom, že souhlasíme s tím, že je stav legislativní nouze, který nutně vyplývá z toho, že vláda vyhlásila nouzový stav, což nikdo nerozporoval. Stejně tak nikdo nerozporuje, že z toho nutně vyplýval stav legislativní nouze, ostatně ty zákony jsme projednávali, pro většinu z nich byla většinová podpora, ale o tom, jestli souhlasíme se stavem legislativní nouze, aby tímto způsobem nadále pokračovalo jeho vedení, o tom dnes, teď, budeme hlasovat.
Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Takže teď počkáme ještě ty dvě minutky, následně poté, co Sněmovna odhlasuje datum, do kterého bude trvat nouzový stav v České republice, tak budeme hlasovat o dvou doprovodných usneseních, která tady přednesl pan poslanec Bendl a pan poslanec Bartoš, ale k tomu se ještě dostaneme. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami, aby hlasování bylo zcela exaktní. A nyní tedy bychom hlasovali. Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu, a to je návrh, který předložil Vojtěch Filip, a to je, že nouzový stav bude do 30. dubna.
Ta poprvé byla ta, která nastavila daný počet respirátorů v rámci Správy státních hmotných rezerv, a každý ministr poté pouze ty zásobě udržoval, včetně ministrů ODS, ČSSD a dalších. Ale opět - ta zásoba samozřejmě nebyla dostatečná, ta zásoba byla na nějakou epidemii, která počítala možná s nějakými jednotkami, desítkami případů, ale rozhodně ne s pandemií, která je největší za posledních sto let. A Česká republika toho byla a je schopna a to bychom skutečně měli v tomto směru počítat. To, že možná roušky byly o týden později. Bohužel tomu tak nebylo, nebylo to takto nastaveno z minulosti. Řešili jsme to v rámci dní. Kdybychom tady měli SARS, měli jsme takto masivní epidemii, jako byla třeba v roce 2003 epidemie SARS, tak bychom také dneska byli v jiné situaci. To není tak, že toto vymýšlí sám ministr zdravotnictví nebo jeden náměstek. Dal jsem kolegům za úkol, abychom po Velikonocích ten plán měli připraven. Bude oddiskutován v rámci odborné veřejnosti a nemáme problém se o tom bavit. A skutečně ten plán bude představen a je jasné, jak bude vypadat. Budeme skutečně postupovat postupnými kroky, tak abychom neohrozili tu poměrně dobrou situaci, což je jasné, že samozřejmě bude směřovat k tomu, že sice budeme třeba uvolňovat nějaká opatření, ale některá opatření budou uvolňována až v poslední fázi, jako jsou hromadné akce, kulturní akce, sportovní akce. Teď si myslím, že je na to ten čas. Zvládli jsme to poměrně dobře. Na druhou stranu nemůžeme být úplně v klidu, protože ten virus tady je a ten virus tady bude. To je jednoznačné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
A byť nyní již došlo k drobným úpravám, tak zrušení turnusového režimu, stejně tak elektronizaci namísto papírových dokladů považujeme vlastně i za usnadnění práce bezpečnostním složkám na přechodech.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem v obecné rozpravě nevystoupil, nicméně v rámci podrobné rozpravy chci navrhnout doprovodné usnesení, které je totožné s tím, které včera přijal na svém jednání hospodářský výbor. Já to považuji za velmi důležité. A právě příkladem je povinnost odvádět státu DPH i z nezaplacených faktur. A právě ta povinnost platné legislativy, že musí plátci DPH odvádět DPH i z nezaplacených faktur, je dneska pro ně velmi negativní, protože s nesplněním této povinnosti jsou spojeny úroky a sankce. A zejména menší subjekty už nemají prostředky na samotnou úhradu daně a hrozí, že se stanou dlužníky státu. Je to nezbytný minimální krok, ale jsou potřeba i další kroky, aby podnikatelé a firmy tyto dny ekonomicky přežili, aby po skončení krize pouze neplatili vzniklé dluhy a závazky, ale aby mohli nakupovat, zaměstnávat a opět investovat do rozvoje svého podnikání. Jedině tak se ekonomika opět rozběhne. A mnohdy je efektivnější lidem, podnikatelům, firmám peníze nechat a nevybírat je.
Já vám děkuji. Prosím, máte slovo.
Já si obecně vážím toho, že nám také paní ministryně zareagovala na některé věci, nebývá to vždy zvykem u ministrů, že takto reagují, aspoň v nějakém shrnutí té debaty.
To samotné usnesení tedy zopakuji: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícímu pravidelné překračování hranic a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku, bez nutnosti časových turnusů a karantén, založený na chytrých elektronických řešeních a průběžném testování.
Děkuji. Paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Já mám návrh doprovodného usnesení k tomuto sněmovnímu tisku, které je poměrně prosté a týká se právě té situace, kterou jsem zmiňovala, situace řady rodičů samoživitelů, řady lidí, kteří jsou bez ošetřovného, protože právě pracovali na dohody nebo jiným způsobem, který nebyl podpořen, a týká se toho, že dlouhodobě - a tím chci říct, že to je roky a roky - na úřadech práce v praxi velmi kostrbatě funguje ta rychlá dávka, ta rychlá dávka mimořádné okamžité pomoci.
Také připomenu, že existuje dohoda, že nebudeme uplatňovat faktické poznámky v rámci těchto bodů. Takže prosím, paní ministryně.
Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, který umožní pomocí kompenzačního bonusu zmírnit dopady aktuální krize související s koronavirem na osoby samostatně výdělečně činné. Hospodářská činnost řady podnikatelů byla dnes bohužel úplně nebo částečně utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 korun za každý den v rámci období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud bude osoba v daný den splňovat podmínky pro jeho poskytnutí. Současná podoba návrhu zákona, tak jak budu teď vlastně podmínky, o nich mluvit, tak už je ve znění, nebo zohledňuji tam pozměňovací návrh komplexní, který jsem včera podpořila a prošel rozpočtovým výborem. Připravilo ho Ministerstvo financí, podala ho paní předsedkyně Vostrá a pan poslanec Volný a byl rozpočtovým výborem doporučen. Při přípravě tohoto opatření jsme si položili několik cílů. Předně jsme chtěli, aby se jednalo o opatření rychlé a administrativně nenáročné. Zárukou toho je svěření kompetence k vyplácení kompenzačního bonusu finančním úřadům, které mají rozsáhlou síť územních pracovišť a jsou plně schopny tuto agendu zajistit. Ke správě bonusu budou současně využity osvědčené postupy podle daňového řádu. Čili kompenzační bonus bude poskytnut na základě jednoduchého čestného prohlášení.
Žádná vláda na světě nebyla schopna zabezpečit roušky. Teď vyrábějí 13 milionů kusů roušek denně. Ano, pokud bychom chtěli zakládat taková výrobní střediska, byl by potřeba v České republice nouzový stav. Ale to my jsme neudělali a nouzový stav jsme nevyužili. Místo toho jsme dovezli roušky z Číny a přivítali jsme je na letišti. Pan Bohuslav Svoboda má moje uznání. Myslím si, že není vhodné, abychom se srovnávali s Itálií, Španělskem a některými dalšími státy, které zvolily chybný scénář a začaly reagovat pozdě.